Je prosím ještě nějaký další návrh na přikázání výboru?
Já o to nijak zvlášť nestojím.
Ano, rozumím tomuto návrhu. Pan poslanec Skopeček.
Čili samozřejmě nemá pravdu pan Kalousek.
Prosím, pane zpravodaji.
Nyní budeme hlasovat o návrhu A, což je pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Děkuji, nebudu ho číst.
Jedná se tedy o pozměňovací návrh A. Stanoviska? Garanční výbor? Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh.? Přihlášeno je 170, pro 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh.
Nyní poprosím o hlasování o návrhu zákona jako celku.
Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji a končím třetí čtení zákona. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Hezký dobrý den, dámy a pánové. Před sebou máme novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, která v minulém volebním období vyvolala tady na půdě Sněmovny poměrně velké spory. Náš návrh, který podepsali zástupci většiny poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně, je mnohem jednodušší. Ulevíme těm nejmenším. Žádné velké podvody se konat nebudou, protože ty v rámci stávající elektronické evidence tržeb u těch takzvaně velkých budou podchyceny a já věřím, že to přispěje ke zlepšení našeho podnikatelského prostředí, zejména pro ty nejmenší. Děkuji za to, že ten návrh zákona případně podpoříte.
A otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura jako první.
Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Opravdu velmi krátce. Myslím si, že nemusíme opakovat argumenty, které zazněly v prvém a druhém čtení a taky na jednání rozpočtového výboru. Za chvíli bude tento poslanecký návrh zákona čelit návrhu na zamítnutí a myslím si, že je poctivé říct na mikrofon, kdo to hlasování rozhodne. Máme tady devět poslaneckých klubů. Ta větší skupina, co se týče počtu klubů, má o jednoho poslance méně. Takže to příští hlasování bude jednoduché.
A to by si měli uvědomit především sociální demokraté, kteří už jednu koalici s hnutím ANO vyzkoušeli.
Děkuji. Tudíž zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Já vám děkuji. V hlasování 233 bylo přihlášeno 140 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže jsme změnili úspěšně zpravodaje.
V tomto konkrétním případě jde ale z pohledu praxe o nelogický a zmatečný paskvil, protože chce uzákonit něco, co v praxi nejde uskutečnit. Ustanovení návrhu zákona z pera Pirátů stanovují neplatnost volby či jmenování osoby při nedodržení nominačního postupu podle navrhovaného zákona. Myslím, že nemusíme být ani právníci, abychom viděli, že v praxi je to absolutně nerealizovatelná záležitost. Stát sice vybral svého zástupce, může ho nominovat, ale samotná volba probíhá v orgánech předmětné právnické osoby, v níž navíc stát ani nemusí být majoritním akcionářem. Tady lze souhlasit s námitkou vlády, že by takové ustanovení bylo nepřípustným zásahem do fungování některých obchodních společností a způsobovalo by jejich nerovné postavení vůči jiným obchodním společnostem, v nichž stát podíl nemá. Obchodní společnost by primárně nemohla žádným způsobem ovlivnit, zda stát jako akcionář dodržel postup podle zákona, ale přesto by byla za jeho kroky sankcionována možnou neplatností volby člena svého orgánu. Věřím, že tento špatně zpracovaný návrh Poslanecká sněmovna zamítne, nicméně bych chtěl zdůraznit, že je to snaha o řešení důležitého problému, takže abych jenom nekritizoval.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale to jsou staré vtipy a já bych v této souvislosti chtěl - děkuji za potlesk - já bych v této souvislosti chtěl požádat pana předsedajícího, ale možná jsem se přeslechl, jestli ano, omlouvám se, aby správně sděloval jména poslanců a poslankyň. Pan kolega původní zpravodaj se nejmenuje Lůzr, ale Luzar a paní poslankyně Matušovská není Věra, ale Květa. A pokud, pane předsedající, prosím pěkně vaším prostřednictvím budete dále pokračovat v těchto věcech, navrhnu vaše odvolání. Pardon, předcházející předsedající, ano. Co se týká mého hlavního sdělení, klub KSČM měl vážně v úmyslu nominační zákon podpořit, čili nepodpořit zamítnutí. Žádným veřejným výběrovým řešením z kdekoho - promiňte mi ten pejorativní výraz - ale poměrným zastoupením, kde bude známo, kdo je opozice, kdo je koalice a kdo je schopen hájit zájmy státu tam, kde ty státní peníze jsou. Přesto jsme měli vážně v úmyslu nechat tento návrh projít prvním čtením a vážně o něm diskutovat.
Mám tady celou řadu žádostí o vystoupení s přednostním právem. Takže nyní bych tedy požádal předsedu klubu ODS poslance Bendu a připraví se pan předseda Pirátů Bartoš a předseda poslaneckého klubu pan poslanec Michálek.
Když citujete někoho zvenku, zvlášť když je to zástupce komunistické strany a jmenuje se stejně jako náš kolega, tak to prosím citujte s plným jménem a nezkreslujte to. Ten pán je Lubomír Krejsa.
Takže pan předseda Bartoš.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek, kterého ale nevidím, takže jeho faktická poznámka nemůže být zde přednesena. Je ještě prosím nějaká přihláška do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se paní předsedkyně, zda má zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu. Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy jsem neobdržel, ani teď žádnou nevidím, takže i podrobnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, tak, jak toto usnesení zde zdůvodnila a předložila a seznámila nás s ním paní předsedkyně rozpočtového výboru a jak ho máte také k dispozici ve svých materiálech. Je zde žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím. Kdo je proti? Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Válková. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vím, že už to tady probíráme čtvrtý den, ale ptejme se, proč to vlastně tady probíráme čtvrtý den. Ohromující ticho byla zatím odpověď k této mé otázce. A úporná snaha to rychle prosadit na této schůzi, ať to projde prvním čtením. A já se znovu musím ptát proč. Co je tím pravým důvodem? To znamená, že sama Evropská unie počítá s tím, že se to stane právním rámcem. A je to klasická salámová metoda. Na to jsme se tady nedozvěděli odpověď. Anebo nás k tomu ostatní signatáři tlačí? Musíme to přijmout takzvaně dobrovolně povinně? Paní ministryně včera řekla větu, že Česká republika je posledním potenciálním kandidátem na ratifikaci. Ale touto větou se nijak nevysvětluje, proč se to chce přijmout. To přece není relevantní argument, že to mají všichni. Jaké to bude mít přínosy pro nás, jaké to bude mít náklady, jaký to bude mít další vývoj? A pro nečleny eurozóny, což je i Česká republika, by to bylo závazné a platilo v okamžiku vstupu do eurozóny, což je velice podstatná podmínka. Ale tím se vracíme opravdu k té závažné otázce. Víceméně jsme se domluvili, že začneme fiskálním paktem. To by měl být první krok. Jak zde uvedli naši kolegové i já několikrát, my nemáme nic meritorně proti dluhovým brzdám. Jsme pro přijetí vlastních pravidel, ale k tomu skutečně zahraniční smlouvu nepotřebujeme. A já mám skutečně obavu, jaký bude třetí, čtvrtý, pátý krok po tom prvním kroku. Aby to nedopadlo jako například s energetickou unií, kdy nám také ostatní státy prostřednictvím EU vnucují nereálné cíle a opatření, a tím útočí například na naši energetickou bezpečnost a soběstačnost. A na začátku se to skrývalo také pod pojmem koordinace energetických politik. Ten vývoj skutečně může být jakýkoliv.
Opakovaně byl diskutován jak na rozpočtovém výboru, tak i zde na plénu. Druhý návrh směřuje k tomu, aby ta diverzifikace byla požadována nejenom u právnických osob, ale i u fyzických osob.
Ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Pan zpravodaj.
Vážený předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane senátore, v průběhu druhého čtení zde byly předneseny ke sněmovnímu tisku 32 dva pozměňovací návrhy. Druhý pozměňovací návrh byl přednesen na druhém čtení zde v Poslanecké sněmovně poslancem Mikulášem Ferjenčíkem. Dovolte mi krátce připomenout, podobně jako pan senátor, abych zde rekapituloval vlastní senátní návrh zákona a okomentoval krátce jednotlivé pozměňovací návrhy. Připomněl bych podmínku pro osvobození z dividendové směrnice na daních. Proto je v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru jako garančního výboru hranice 10 % a vazba na právnické osoby. Druhou rovinou tohoto pozměňovacího návrhu je zamezení investičním fondům vykonávat průmyslovou a obchodní činnost. Fond nesmí vykonávat živnostenské podnikání za podmínek živnostenského zákona. Zde se domnívám, že investiční fond je prostředkem kolektivního investování a při jeho vzniku chceme, aby fyzické osoby investovaly bez omezení na podílech základního kapitálu. Úspěšné fondy následně na sebe nabalují další investory. U fyzických osob nemůžeme dojít k daňovému osvobození podílu na zisku podle dividendové směrnice. Závěrem si vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacího návrhu garančního rozpočtového výboru, který jasně omezuje riziko zneužívání investičních fondů právnickými osobami, a dovoluji si vás požádat o zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, a to z důvodů, které jsem uvedl.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kytýr.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Důvodem mého postoje je, že senátní návrh skutečně byl velmi přísný z pohledu omezení vůči investičním fondům, a to jak pro právnické, tak pro fyzické osoby.
Návrh byl zamítnut. Tímto bodem jsme se již zabývali, a to ve středu 30. května. Bod byl přerušen po ukončení obecné rozpravy a po závěrečných slovech. Jenom poznamenám, že pauzu si tenkrát vzali Piráti. Já se tedy omlouvám, ještě vás zapnu.
Není to tedy návrh jenom Pirátů, ale jsou pod ním zástupci napříč politickými stranami. Předně se tady bavíme o částce 698 miliard korun, což jsou aktiva, které spravují státem vlastněné nebo ovládané firmy. Mě velmi mrzí, že tady není pan premiér, předseda vlády, protože právě on by se měl vyjádřit k těmto požadavkům. Jestli je to skutečně pravda, že ta připravovaná vláda má být vykoupena tím, že komunisti dostanou nějaká exkluzivní místa v dozorčích radách. Přece jenom pan premiér, ano, byl to právě on, řekl, když jsme se bavili o nominačním zákonu tady v Poslanecké sněmovně, tak to předložte, já to podpořím. Jenomže my jsme to předložili, a když se o tom má hlasovat, tak pan premiér tady není a není tady ani většina z jeho slavné vlády. Následně se potom stalo, což se nám podařilo aspoň prosadit, že vláda přislíbila, že přijde se svým vlastním návrhem. Což se také stalo, na vládě byl návrh schválen. V médiích se objevují čísla jako 120 míst v dozorčích radách. V té dohodě máte napsáno, že uznáváte právo komunistické strany navrhnout místa na obsazení do dozorčích rad. Kolik komunistů se bude starat o ten obrovský majetek 698 mld. korun? No a ti lidé, kteří jsou spojeni s komunistickou stranou, v některých případech jsou, řekněme, zvláštní, vyvolávají otázky. V mediálním prostoru se hovoří o panu Krejsovi. Chtělo by se prohlásit s bývalým premiérem: Dámy a pánové, kdo z vás to má? Takže jenom tady kolegové, kteří jsou u předsednického pultu, se mohou chlubit, že mají víc než pan Krejsa z komunistické strany, který je tam v dozorčí radě. Pan Krejsa tedy, jak se ukázalo, dělá poradce předsedovi komunistické strany Vojtěchu Filipovi. Takže tady myslím, že se ty vazby ukazují jednoznačně. Jsou to společnosti, jako je ČEZ, České dráhy, ČEPS, MERO a podobně. A těch míst, která tam jsou, to jsou desítky, stovky míst, která je možné politicky obsazovat. Kteří jsou takto, řekněme, politicky dosazeni a politicky drženi. To je to důležité. Jsou politicky drženi na těch svých místech. My to známe z hlavního města Prahy velmi dobře. O žádném průhledném obsazování dozorčích rad nemohlo být ani řeči. Takže takovýmto způsobem funguje obsazování dozorčích rad pod hnutím ANO. My jsme naproti tomu přišli s pravidly tak, aby byli ti reprezentanti do dozorčích rad vybráni průhledně. Tak, aby byla výběrová řízení. Takto zásadní otázky by měly být upraveny dokumentem, který projednává Poslanecká sněmovna. Měly by projít veřejnou diskuzí, tak jak to mají vyspělé, řekněme třeba severské státy, jako je Finsko, Švédsko a podobně. Kde takto důležitá rozhodnutí, jako je třeba rozdělení energetického gigantu, schvaluje parlament. Z těchto důvodů si myslíme... Takže to je moje druhá otázka. A domníváme se, že ten systém, který předloží hnutí ANO, nepovede k tomu, že opozice získá možnost kontrolovat fungování vládních míst, ale spíš se tím vytvoří nástroj tak, aby si Andrej Babiš mohl dosadit v podstatě všechny lidi do těch dozorčích rad. Můžete se podívat na ten seznam.
Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, která už přichází k řečnickému pultu, a předávám ji slovo.
Děkuji, vážený pane místopředsedo Sněmovny. Po zpravodajské zprávě předsedkyně výboru poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Poslanecká sněmovna Přikazuje k projednání Za další zmocňuje zpravodajku poslankyni Vostrou, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji, paní předsedkyně. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Koníček.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci navrhnout jiné přidělení jednotlivých kapitol sněmovním výborům, ale chci upozornit na skutečnost, která se již stala. Ten byl do Sněmovny předložen až 30. dubna. To, že si nemohl výbor před projednáním zkontrolovat, jestli údaje v kapitolním sešitu odpovídají údajům předloženým v návrhu státního závěrečného účtu jako celku v tisku 164, to je jen na výboru pro obranu, ale bohužel si ty údaje nemohu zkontrolovat ani já a to mně vadí. Prostě ten závěrečný účet má být zveřejněn na webu příslušného ministerstva. Kapitolní sešit Ministerstva obrany byl projednán 25. dubna.
Jaký je závěr? Pravděpodobně fiskální pakt prvním čtením projde.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ale toto je příklad dost bezzubý, protože vezměte si, že třída má 27 dětí, 26 jich vyskáče z těch oken a to jedno tam zůstane samo. A toto je právě ten příklad, který tady řešíme.
Děkuji.
Děkuji pěkně. Tak to formuloval. Já bych za prvé chtěl říct, že fiskální kompakt tak, jak pro něj budeme, či nebudeme hlasovat...
Už je tu klid, pane předsedo.
Fiskální kompakt, ať už pro něj budeme, či nebudeme hlasovat, nemění ani o milimetr míru suverenity rozpočtové politiky státu. Prostě nemění. Tam není nic, co by nás nutilo jakoukoli kompetenci předat do společného rozhodování v rámci Evropské unie. Nicméně je fakt, že jsme se v případě rozpočtové politiky pro předání těchto společných kompetencí již rozhodli. Ale říkat tomu diktát z Bruselu, to může říkat jenom někdo, kdo má problém s diktátem z českého jazyka. To byla dohoda nás všech. Byl jsem účastníkem mnoha těchto dohod a nikdy jsem nebyl svědkem žádného diktátu. To vláda bez důvěry opravdu dělat nemá. Nicméně o přijetí fiskálního kompaktu TOP 09 usilovalo ještě v době, kdy hnutí ANO 2011 neexistovalo. Zdůvodňoval jsem, proč bychom to měli udělat, na rozdíl od této vlády bez výjimky z hlavy III, kde jsou definovány parametry celkové výše dluhů a strukturálního deficitu. S tím dluhem problémy nemáme a ještě dlouho mít nebudeme, ale s tím strukturálním deficitem začneme mít problémy velmi brzy podle toho, jak se vláda chová. Tím nemyslím příští rok, ale prostě brzy ano. K vystoupení pana předsedy Fialy. "Já jsem vyslechl argumenty o tom, že sice v té smlouvě není ani slovo, které by nás jakkoli přibližovalo k přijetí eura, ale my dobře víme, že to je salámová metoda, která nás k tomu euru má přiblížit..." Pokud platí tahle logika, tahle argumentace, já si dovolím setrvat na svém tvrzení, že kdo bude hlasovat proti fiskálnímu kompaktu, chce vystoupit z Evropské unie.
Prosím, máte slovo.
Já bych jenom krátce.